Tak by mě zajímalo tedy i stanovisko pana premiéra možná předtím, než budeme o celé změna skutečně hlasovat. V průměru 90 dnů, u drobnějších staveb dokonce 60 dnů. Takže jsme daleko od toho čísla 246, jestli se nepletu. U těch složitějších staveb se dostáváme možná na 120 dnů. Ale je naplněn ten cíl, který si stanovila paní ministryně, jenom nemusíme jít do toho obrovského rizika, s kterým přichází ona prostřednictvím pana poslance Kolovratníka. Vůbec jsem se nedotkl dalších oblastí. Černé stavby. Je to opět o té centralizaci kontra decentralizaci. To přece dává smysl a to chceme zachovat. Samozřejmě ta území jsou velmi specifická a je to takhle v pořádku. Ale jako celek. Mrzí mě, že u takto zásadní normy ani vláda není schopna dodržet jasně dohody, které byly se zástupci těch klíčových aktérů.
Nyní tedy pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Radek Holomčík.
Děkuji za slovo. Nikdo na velmi závažné námitky nereaguje. Dneska ráno tady profesoři, ředitelé nemocnic, primáři klinik popsali, co se stalo, a paní ministryně přišla a řekla, že to tak není.
Nejprve na úvod. Stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 je jasné a trvalé. Chceme chránit hodnoty životního prostředí, ochránit přírodu a krajinu. Chceme hledat shodu v území, chceme digitalizaci stavebního řízení. Ale chceme také nebyrokratické řešení, které nezatíží veřejné rozpočty a nebude spojeno s excesivními transakčními náklady. Podle toho budeme také v rámci těch nejkritičtějších pozměňovacích návrhů hlasovat. Nechci se podivovat nad tím, že těch pozměňovacích návrhů jsou desítky. To není úplně běžné. To jsou naprosto zásadní připomínky, které prostě nebyly za tu celou dobu zohledněny, a tlačilo se to a tlačilo se to a tlačilo se to. Mým cílem dneska není obstruovat a snad věřit, že to přes třetí čtení Sněmovny neprojde. To si nemyslím, to nechci. A to je právě ta nejistota, to je to, na co jsem chtěl poukázat. To je něco, co podpořit bohužel nemůžeme, leda by snad prošly naprostým zázrakem ty zásadní pozměňovací návrhy, které jsme předložili. Tolik tedy naše stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. Nic takového tu hlasovat nebudeme. Prostě ne, takový návrh hlasovat nebudeme. Kdo to tvrdí, tak lže. Je to pan předseda Okamura. Není to pravda. O ničem takovém hlasovat nebudeme. A bohužel toto není první hoax, který se týká bydlení. Myslím, že kolegové z Pirátské strany to pocítili teď velmi krutě ohledně daně z nabytí nemovitosti, kdy se šíří nějaký pamflet, který není z jejich programu. Nešiřte to. Nebudeme tady dneska zdražovat žádné bydlení.
A nyní pan poslanec Jan Pošvář v rozpravě.
Děkuji za slovo. Není shoda nad hlavními principy změn. Zásadní spory o věcné řešení, které nebyly vyřešeny při přípravě věcného záměru, způsobily, že klíčoví aktéři mají k paragrafovanému návrhu zásadní výhrady. Proti návrhu se staví nejen samosprávy, ale zásadní námitky má i řada odborných asociací. Takto důležitý zákon přinášející největší reformu veřejné správy od roku 2000 by neměl být schvalován bez elementární odborné shody a dohody s opozicí. Návrh likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení, které je doposud nezávislé na stavebním úřadu. Dopady projektů na životní prostředí budou posuzovány pouze v rámci stavebního úřadu, a to i v případě zvláště cenných území.
Realita Poslanecké sněmovny je ovšem taková, že Sněmovnou může projít - a teď mě omluvte za to vyjádření - i úplná blbost. Sněmovnou může projít zákon, který je zlobbovaný. Je to tak, že rozdělení sil ve Sněmovně, kde je nějaká vláda a vládní strany, prostě má většinu a ten zákon prohlasuje. Trošku zajímavá situace je ovšem v případě tohoto návrhu vládního stavebního zákona, kdy vlastně vláda tu většinu tak úplně nemá, minimálně ji nemá na půdorysu stran, které se k vládě explicitně hlásily. A ten minimálně prezentoval z pohledu rezortu Ministerstva kultury, že ten zákon je problematický, že ten zákon v daném směru není správný. Já jenom můžu spekulovat, proč se tak stalo. Proto jsme teď na mimořádné schůzi, protože ten zákon se neopírá o široký konsenzus. Není správně připraven. Je to největší digitalizační projekt, hurá, jdeme ho řešit. Ukázalo se po zavedení EET pro určité segmenty, že výběr daní rostl přibližně stejně v segmentech, které neměly povinnost využívat EET, jako v segmentech, které tuto povinnost ze zákona měly. Takže faktický přínos zefektivnění výběru daní se neprojevil, přesto zákon prošel Sněmovnou, byl aplikován a mohlo se dát na billboardy: udělali jsme největší digitalizační projekt, EET, vlajková loď pana Babiše. Vyberu si jiný příklad. Zákon, který byl výrazně zlobbovaný. Česká republika v minulém volebním období skrze Ministerstvo financí chtěla řešit otázku hazardu. Bylo zajímavé, že největšími podporovateli toho návrhu byly největší sázkové kanceláře a hazardní lobby. A toto se neřešilo proč? Protože ty firmy, které se na tom podílely, tuto budoucnost viděly. Že ji neviděl tenkrát Andrej Babiš na Ministerstvu financí, ačkoli jsem se s ním několikrát na toto téma sešel, je jiná. A pak je třeba zákon, který je zlobbovaný, a ještě je velmi špatný, a to bylo zřízení Národní sportovní agentury. Jak by měl vznikat zákon v politice? Identifikujete problém, který jdete řešit. To se nemusí vždycky stát, ještě vás na ten problém musí někdo upozornit. Vy potom zjistíte, jaký ten problém je z pohledu procesů a dat. Uděláte tu analýzu. Já jsem s přednostním právem. Nebojte se, mohl bych číst i ty návrhy, co tady jsou. A co je podle mě důležité, je vyvažovat ty zájmy. To je role politika. Pro mě není slovo developer jakkoli negativně zabarveno. Někdo ty baráky musí postavit. Stejně tak je ale důležitý občan, kterého se ten zákon týká. Stejně tak důležité je město, které plánuje svůj rozvoj a kde jsou lokální politici, kteří jsou voleni lidmi pro nějaké své vize rozvoje města. Stejně důležitá je památková péče. Stejně důležité jsou aspekty naší přírody, na které může mít výstavba zásadní vliv. To podle mě velmi ilustruje, jakým způsobem byl tento zákon připravován a jak nevyvážený je jeho návrh. Zákon je však jako celek špatný, výrazně nahrává zejména oblasti stavitelství.
Chci připomenout, že lesní mateřské školky jsou druhem tohoto zařízení předškolního vzdělávání, který je uznán školským zákonem. Dále se navrhuje, aby zázemí lesní mateřské školy, které je výrobkem plnícím funkci stavby a nemá doplňkovou funkci bydlení nebo rekreace, bylo považováno za tzv. drobnou stavbu. Nyní mi dovolte dokončit to, co jsem nestihl při posledním projednávání, a to je tlumočit usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje, které se dotýká rekodifikace stavebního práva. Ponechání spojeného modelu veřejné správy na úseku stavebního práva. Jde o dlouhodobě ověřený funkční model veřejné správy, který je personálně zajištěn. Agenda je rovnoměrně rozdělena v rámci celé České republiky, z čehož vyplývá velmi dobrá znalost území. Argumentace systémovou podjatostí je marginální, navíc systémová podjatost byla vyřešena novelou správního řádu v rámci zákonodárné iniciativy Pardubického kraje. Spojený model přináší i možnost spojení více agend, co se týče přenesené a samostatné působnosti na jednotlivých obcích. Stávající procesní model je skutečně dlouhodobě neudržitelný. Je třeba odstranit řetězení správních úkonů. - Čili tady jsme určitě v souladu. Vše by mělo vést k jedinému povolovacímu procesu. Je naprosto nevyhnutelné zřídit Portál stavebníka jako jediné přístupové místo, kam budou vstupovat všichni účastníci procesu. Pokud se uvedené podaří, bude to znamenat zásadní zkrácení lhůt a prostřednictvím Portálu stavebníka bude možno zajistit, aby se všechny dotčené orgány vyjadřovaly k jedné dokumentaci jednotným způsobem a v jeden čas. Digitalizací a zřízením Portálu stavebníka bude konečně zajištěno, aby drahá a výkonná výpočetní technika nebyla v rámci stavebního řízení používána pouze jako psací nástroj. Tady myslím, že jsme ve shodě i s ministerstvem. - Prakticky se nevyjadřují k jedné verzi dokumentace, činnosti neprobíhají zároveň v čase, naopak dochází k řetězení postupů. Výsledkem je, že závazná stanoviska nejsou věcně vzájemně koordinována. Studie vyčíslující náklady na rekodifikaci spojenou s institucionální změnou nebyla nikdy řádně vypracována. Dohady jsou velmi různorodé a nemají reálný základ. Tím, že převedeme agendu z měst, obcí a krajů na státní úřad, se problémů s lidským faktorem nezbavíme. Považoval jsem jako poslanec za tento kraj za důležité vás s ním seznámit. Chceme plně digitální stavební řízení. Chceme ale zabránit vzniku celé soustavy nových drahých a zbytečných úřadů pod hlavičkou jednoho stavebního superúřadu. Doba, která nás čeká, nebude lehká, tak toto považuji za mrhání veřejnými prostředky. Občan stavebník má přece právo na to, aby si mohl co nejblíže sobě vyřizovat všechny náležitosti a nemusel nikde dále cestovat. Připomínám, proti jsou obce a města, stanovisko Svazu měst a obcí je naprosto zřetelné, proti je Asociace krajů, proti jsou další aktéři. Zároveň je tady ohrožena ochrana veřejných zájmů. Hovořil tady o tom pan ministr Zaorálek, pokud jde o kulturní dědictví a památkovou péči.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nebojte se, já vám nebudu číst žádné dopisy. Já se pozastavím podrobně nad tou digitalizací. Takže kdo chce podpořit digitalizaci, ať pozorně poslouchá a popřípadě mi na konci mé argumenty vyvrátí. Ty návrhy jsou podobné, mají stejný základ, ale v reálu v tom, jak se budou uplatňovat, se velmi liší. Jak jsem již řekl, jeden je takové šolíchání, aby se neřeklo, kde se řekne: tak to budeme dělat nějak elektronicky, a druhý jasně definuje současnou používanou praxi při plánování našich měst. Nejprve si pojďme říct, co ty dva návrhy mají společného. Jsou tu tři základní body. Data se vyhotovují v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu. Oba pozměňovací návrhy kromě vektorových dat nově připouštějí i rastrová data, což je důležité zejména u podkladových map, jako jsou třeba letecké ortofotomapy. Primární data samozřejmě zůstávají uložena ve vektorové podobě, tedy v podobě bodů, linií, ploch. Ta je snadněji strojově zpracovatelná, nicméně připouští se i podoba rastrová právě pro podkladová data. Je velmi přesné pro území i dnešní České republiky. Takže tyhle tři věci jsou samozřejmě super. Tady se opět bavíme o tom, jestli plácáme barvičky na mapu, nebo v mapě máme vektorově zanesené ty reálné prvky, které tam chceme plánovat a řešit. Další je lepší pojetí struktury standardizovaných částí obsahu územně plánovací dokumentace, zejména ploch s rozdílným způsobem využití. Navrhovaný systém umožní obcím, pro které je výhodné zachovat stávající členění ploch, s rozdílným způsobem využít toto zachovat (?), ale nebránit přitom těm obcím, které potřebují zvolit vlastní členění lépe odpovídající místním potřebám, použít členění vlastní. Když obec potřebuje to mít jinak, typicky velká obec to potřebuje mít jinak než malá, tak to může zanést ve standardizované podobě a ve standardizovaném číselníku. Je to stejný princip, který známe z jiných procesů a agend. Tím správu nezefektivňujeme, někdy ji dokonce úřadům tímto komplikujeme. Stejně tak i u zaznamenávání jevů v území nesmíme zůstat pouze u naskenovaných map neboli takzvaného grafického znázornění standardizovaných částí. Pro skutečnou digitalizaci a zefektivnění procesů, porovnatelnost a interoperabilitu je nutné přejít k jednotné datové struktuře územně plánovací dokumentace. A to znamená, budeme počítat s více nestandardizovanými prvky a s barvičkami v mapě. Ono to zavádí plochy dle využití. To je ten současný. Ale ten nový dovolí právě rozlišit to, co dnes nejde. Například rozlišit pražské Vinohrady od pražského Jižního Města. Tady právě máme to socialistické tradiční sídliště, kde se vzalo obrovské pole a zastavělo se paneláky. A v tom územním plánu je to dneska jako jedna barva. To znamená, všude se tam můžou stavět baráky, a tím pádem vy to sídliště můžete dále zahušťovat. A také se to občas děje. Například na sídlišti v Ládví o tom byl velký spor. I když je zcela jasné, že tak občané žijí, je to správně a asi bychom to chtěli umět naplánovat.
Chcete stavbu vedle vyhnat o štok, hodlá někdo zaplácnout náměstíčko nákupákem, chcete porazit stromy, postavit v národním parku sjezdovku, zatopit mokřad, zbořit kulturní památku - tak o tom všem budou nyní rozhodovat lidé, kteří budou mít dál k vám. Teďka ti lidé mají být výrazně dál. Naše země začíná patřit vlastně čím dál víc superúřadům a ministerstvům. Je to vlastně proces, který je úplně opačný, než by měl být. Naše země se čím dál více centralizuje a ta centralizace jde poměrně snadno. Zpátky alespoň dostat tu pastu do té tuby a to, co by bylo potřeba, ta decentralizace, to je mnohem složitější proces a napravit to bude mnohem větší práce. Vláda a ministerstva si mají brát jenom tolik pravomocí, kolik nezbytně nutně potřebují. A jsou to strany, které centralizaci mají v krvi, které ten zákon tady tlačí, na naše námitky nereagují, a musím, říct, že mě to skutečně hrozně štve. Rád bych se ještě krátce vrátil k vystoupení pana poslance Martina Kolovratníka, když jsme ve středu 5. května tady o stavebním zákonu jednali, a k jeho argumentaci o kvalitě novely stavebního zákona, která - nejsem sám - nás velmi nemile pořád překvapuje. Dále tady zaznělo, že dnes a denně je pan poslanec v kontaktu s panem doktorem Vojtěchem Vomáčkou. Jde o soudce Nejvyššího správního soudu. A dovodil tady, že když takové autority řeknou "ano, tohle je správná, rozumná cesta", tak to tak prostě je a nemá se to zpochybňovat. Jenže když se tady někdo zaštiťuje autoritami soudců Nejvyššího správního soudu, tak přece jen bych rád citoval ze stanoviska Nejvyššího správního soudu ke stavebnímu zákonu v meziresortním připomínkovém řízení. Předseda Nejvyššího správního soudu Mazanec v něm mimo jiné uvedl - cituji: "S ohledem na rozsah a povahu výše uvedených připomínek nedoporučujeme pokračování v přípravě předloženého návrhu v jeho stávající podobě." A já jenom chci připomenout, že ten proces byl takový, že proběhlo připomínkové řízení, ten zákon se nějak projednal, a pak se to všechno zase vrátilo a vrací zpátky. Proto tady máme ministry, kteří tady velmi správně hájí svůj resort, velmi správně hájí naše památky, naši přírodu, naše zdravotnictví a říkají tady - ministři vlády tady říkají: to, co se chystáte schválit, je špatně. To je samozřejmě možný postup, ale je to špatný postup, protože ono to tak úplně jednoduché nebude. Když odhlédnu od toho, že ten postup je zcela chybný: má se přiblížit lidem, má se decentralizovat, ale jde opačně. Ten územní plán vzniká podle stavebního zákona. Ale to se tady vůbec neděje. Takže já opakuji to, co vznikne, a sice: ty územní plány nepočítají ve své velké většině s tím, že budou posuzovány nějakým centrálním stavebním úřadem. Pokud tento zákon projde, tak budou potřebovat víc právníky a advokáty než projektanty. Toto odpadne, a tudíž ty samosprávy společně s lidmi budou chodit k soudu.
To je přece dávno pryč, že? Teď stačí doopravdy, když se přihlásí co nejdřív. Bohužel, toto kritérium nezohledňuje kvalitu projektů. Toto kritérium nezohledňuje ani nutnost, potřebnost, nezbytnost toho žadatele. O objektivitě toho rozhodnutí nemůže být ani řeči. Ano, vyřeší, ale tak, jak to teď zobrazil pan kolega Stanjura. A to přece není dobře.
Nyní s přednostním právem pan předseda Válek, připraví se pan předseda Jurečka. Připomínám, že jsme ve fázi schvalování programu.
Ty projekty jsme chystali tři čtvrtě roku. Výsledek byl, že jsme bohužel nekoupili dostatečně rychle herní myši, pravděpodobně jsme neměli ty správné klikače, což u druhé - Fakultní nemocnice v Brně - udělali správně. Já si myslím, že je to naprosto nedůstojné českého zdravotnictví a naprosto nedůstojné, aby tímto způsobem byly rozdělovány peníze. Já to považuji za obrovskou ostudu. Bohužel to takhle vnímají: jako naprosto nedůstojnou šaškárnu, všichni ti, kteří pracují ve zdravotnickém výzkumu, kteří pracují v Agentuře pro zdravotnický výzkum, v jakékoli grantové agentuře. Kdyby o projektech, o tom, jestli bude projekt přidělený, nebo nebude přidělený, rozhodovalo klikání, tak by to pro ně byla největší ostuda v jejich odborném a vědeckém životě. Jsou tady mezi vámi profesoři, jsou tady mezi vámi rektoři, bývalí rektoři. Prosím, ptám se jich: Zažili jste někdy, aby o rozdělování peněz za vědecké a výzkumné projekty rozhodovala rychlost klikání? To jste opravdu někdy zažili? Přijde vám normální, že to takhle funguje? Tam byl nějaký náměstek zodpovědný za tu akci! Jaká kritéria hodnocení nachystal? Ale jaká byla kritéria o tom, že tyto peníze přijdou? Tedy předpokládal bych, že například Ministerstvo zdravotnictví navrhne MMR, aby hodnotící komise byla vědecká rada České lékařské společnosti. A ne že ta hodnotící komise, ten odborný orgán, budou prodejci myší, hráči on-line her a rychlost připojení. Těch nemocnic, které byly postiženy, je celá řada. Některé kraje nezískaly ani jeden projekt a myslím si, že je to velmi smutné. Je to kraj, kam se chodí učit i fakultní nemocnice. Nedali to. Blbě klikají, nemají dobré klikače. Nebude to jenom o IT.